Já se na to nebudu vyjadřovat, protože to mi připadá už příliš zoufalé. Ale jste za hnutí STAN, jste za stranu, která je součástí organizovaného zločinu, která je součástí kontaktů s mafií, která je stranou, kde je korupce, a to je Ondřej Lochman z hnutí STAN. Nikdy jsem neviděl, že by se vymezoval proti tomu, co se děje u vás v tom hnutí. Podporujete v tomhletom konání i vaše představitele hnutí STAN, ale je to tak. Je to prostě fakt.
Další, kdo je přihlášen s faktickou poznámkou, je pan poslanec Aleš Juchelka, připraví se Zbyněk Stanjura a Ondřej Lochman.
Děkuji moc. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já mám tady připraveno, abych mohl vystupovat k rozpočtu a mohl konfrontovat pana Mariana Jurečku na MPSV. Děkuji moc.
Děkuji, pane poslanče, za dodržení času. Další, kdo je přihlášen s faktickou poznámkou, je pan ministr financí Zbyněk Stanjura. Pane ministře, máte slovo.
Já bych také mohl o něm mluvit, protože je skutečně usvědčený lhář.
Mohu s tím určitě souhlasit. Další, kdo je přihlášen s faktickou poznámkou, je pan poslanec Ondřej Lochman. Pane poslanče, máte slovo.
Tak jsem rád, že je vidět, že pan Tomio Okamura utíkal od toho, o čem jsem mluvil. Pane kolego, jinak já mám vyšší účast ve Sněmovně než vy.
Ale nedodržují to i další poslanci.
Vy jste usvědčený lhář, takže víme, co tu říkáte, že lžete. A já bych se rád posunul již k tomu, o čem tu dnes debatujeme, a to je státní rozpočet. Pokud to chcete zneužívat v osobní invektivy a lži, tak to klidně dělejte, ale neděláte nic pro tyto občany, nic pro občany České republiky, pouze si tady ukájíte svoje ego a křičíte a křičíte. A nemluvíte o tom, co je potřebné zde vyřešit, a to jsou energie, je potřebné vyřešit tento rozpočet.
Děkuji za dodržení času. Znovu bych chtěla pro všechny poslance a poslankyně zdůraznit, že projednáváme sněmovní tisk 284, který se dotýká státního rozpočtu České republiky, a to jeho změny. Pane předsedo, máte slovo.
Ano, informovala už ho na jaře, že tam je nějaký organizovaný zločin na pražském magistrátu. Soud pravomocně - pan Zdechovský, jo? - soud pravomocně zamítl nároky europoslanců KDU-ČSL Zdechovského a Svobody, abych se jim omluvil skrze televizi, noviny a na půdě Poslanecké sněmovny, a rozhodl tak, že mám na svém facebookovém profilu uveřejnit, že pro sankce vůči České republice nehlasovali. Dobře, když někdo hlasuje pro přijímání migrantů jako europoslanci KDU-ČSL, což se potvrdilo, že jsem měl pravdu - já jsem říkal, že to je sankce, že to je trest pro Českou republiku. Soudce se přiklonil, že to není sankce, že to není trest. Dobře, uznávám, formuloval jsem to špatně, nemám problém se omluvit, ale platí ta podstata. Hlasovali pro přijímání migrantů do České republiky, poškozují Českou republiku a je to prostě tak.
Domnívám se, že ani porodné a pohřebné s tím nějakým způsobem nezamávalo. Potom je tam, tuším, doplatek na bydlení, a ta třetí částka, jak říkám, je mimořádná okamžitá pomoc. A u těch dávek v hmotné nouzi, zdali to bylo u mimořádné okamžité pomoci? Další, co mě samozřejmě zajímá, je, že vlastně tato vláda navýšila z hlediska dofinancování sociálních služeb částku 3,2 miliardy korun. Také digitalizace pětitisícového příspěvku, která funguje tak nějak na půl plynu, skoro vůbec bych řekl, že nefunguje digitalizace u příspěvku na bydlení, poněvadž... Tam je problém například v tom, jestli se vůbec párují - což já mám informace, že se nepárují - a můžete mi na to odpovědět? Vypadá to skutečně tak a byli jsme i svědky té sobotní demonstrace. Děkuji moc.
To je podle mě ten nejpodstatnější argument. Děkuji mnohokrát za podporu.
Táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy? Pan zpravodaj také nemá zájem. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Hlasování číslo 132, přihlášeno 96 poslanců a poslankyň, pro 90, proti žádný. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu. Předsedkyně Poslanecké sněmovny nenavrhla přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru k projednání? Končím projednávání tohoto bodu.
Já tedy zahájím hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh? Návrh byl přijat a i tento bod jsme pevně zařadili. A poslední návrh je návrh pana poslance Patrika Nachera. Zahajuji hlasování i o tomto návrhu. Ptám se, kdo je pro? Hlasování číslo 68, je přihlášeno 146 přítomných, pro 145, proti žádný. Návrh byl taktéž přijat. Takže jsme se vypořádali se všemi návrhy na změnu pořadu schůze a můžeme přistoupit k jednotlivým zařazeným bodům. Já tedy otevírám projednávání bodu číslo Pan ministr má zájem vystoupit před otevřením rozpravy?
Děkuji, paní předsedkyně. Já bych ráda k hlasování číslo 66, kde mám na sjetině, že jsem hlasovala pro, ale hlasovala jsem proti.
Děkuji, je to tedy pro záznam.
Už jsme zde několikrát měli možnost diskutovat tak velké detaily. Jedná se o návrh zákona o podpoře nízkoemisních vozidel, který se týká zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících.
Pardon, já se omlouvám, ale požádám kolegyně a kolegy o ztišení.
Fakticky tato směrnice ve svém novelizačním znění požaduje po členských státech, aby zajistily, že při pořizování silničních vozidel prostřednictvím nadlimitních veřejných zakázek budou pořizovány jisté stanovené podíly nízkoemisních vozidel v harmonogramu do roku 2005 a dále. Proto tou ambicí bylo probrat tento tisk co nejdříve. Já bych jenom chtěl zdůraznit, že se v případě tohoto návrhu jedná o čistou transpozici, neboli povinnosti, které tato novela obsahuje, nikterak nezpřísňují požadavky kladené evropským právem. Naopak Česká republika využila veškerých možností, jak dopady tohoto zákona zmírnit. Využili jsme také možnosti, aby zadavatelé mohli plnit povinnost minimálního podílu nízkoemisních vozidel společně. Jsou to třeba města, která společně nakupují, město s čistě autobusovým provozem a město, které má jen trolejbusy, aby zde byly možné ty kombinace. A samozřejmě ten zákon dává možnost naplnit požadavky směrnice až ke konci toho sledovaného období. K návrhu byl předložen pouze jeden pozměňovací návrh, který je technického charakteru a se kterým budu moci jako předkladatel zákona vyslovit souhlas. Jiné pozměňovací návrhy nejsou ani ve druhém čtení a ta diskuse se především vedla o tom, zda tento návrh zákona jako celek má být schválen, či nikoliv, ne o jeho jednotlivých modifikacích.
Také děkuji. Nyní se přihlásili do rozpravy páni poslanci Lochman a Král.
Děkuji. Jako předseda podvýboru pro dopravu bych chtěl krátce okomentovat tuto normu. Jak už bylo řečeno, tato norma měla být projednána už v minulém volebním období. Tak přátelé, ano, jsme poslední. Jsem rád, že ministerstvo, MPO ve spolupráci s MMR, bude připravovat tuto infrastrukturu. Mimochodem, je zde i výzva IROPu, která obcím nabízí možnost koupit si vozidla, která jsou nízkoemisní, a ta výzva nyní je vyhlašovaná právě přes Ministerstvo místního rozvoje. Takže to jsou ta opatření, která odsud z Poslanecké sněmovny můžeme říci našim kolegům na obcích, že jsou pro ně připravena. Každopádně, jak jsem řekl, my bychom ji schválit měli.
Děkuji. Dále vystoupí pan poslanec Král, zatím poslední přihlášený v rozpravě.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
Já bych se tady nechtěl strašit tím, že nestihneme nějaké transpoziční termíny a že nestihneme vybudovat dostatečné množství infrastruktury na obsluhu těchto nízkoemisních vozidel. Řekněme si, jaká to ta nízkoemisní vozidla jsou. Já tomu prostě nerozumím. A myslím, že spousta starostů, kteří tady dnes sedí, tak to řeší již dnes, a řeší to, kde nakoupí elektřinu a zemní plyn pro své školy, objekty. A jako velký fanda těchto technologií a související infrastruktury prostě se mi chce říci, že jsme si měli dát ještě nějaký čas a prostě s implementací tohoto nařízení řekněme nebo tohoto zákona počkat. Ale toto nebezpečí tady je. Tak prostě bez toho, než vybudujeme tuto stabilní výrobu energií, se dál nepohneme. Nově tento risk pouštíme nejenom do energetiky, ale nově tedy i do dopravy, což považuji za další obrovské riziko.
Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Chyba spočívá v chybném odkazu v zákoně.
Také děkuji. Nyní se již do rozpravy nikdo nehlásí, proto rozpravu končím. Je zájem o závěrečné slovo pana navrhovatele? A případně pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo? Ještě může vystoupit i pan zpravodaj Lochman z výboru. Přikročíme tedy k hlasování. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednesl pozměňovací návrh a před hlasováním k němu sdělil stanovisko. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji čtvrtý jednací den 41. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Aby byla zaznamenána naše účast, tak jsem vás právě všechny znovu odhlásila, prosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Poté případně projednávat body dle schváleného pořadu schůze. Dále mám informaci, že na základě dohody předsedů poslaneckých klubů se přihlášky k návrhům na změnu schváleného pořadu 41. schůze ze včerejšího jednacího dne, tedy čtvrtka 12. října, považují za stažené. Nyní tedy přistoupíme k těm, kteří se přihlásili k pořadu schůze.
Děkuji, vážená paní předsedkyně.
Také děkuji. Nyní je tedy přihlášen pan poslanec Patrik Nacher.
Já vám děkuji za podporu - jako první bod po pevně zařazených bodech.
Ano, děkuji, zaznamenala jsem. Nikoho dalšího přihlášeného k pořadu schůze již neeviduji, proto přistoupíme k hlasování o přednesených návrzích. Nejdříve budeme hlasovat návrhy, které přednesl pan předseda Michálek. Pan předseda Michálek navrhuje bod číslo 12, což je sněmovní tisk 287, digitální služby, druhé čtení, zařadit dnes za již pevně zařazené body jako bod první za těmito pevně zařazenými body. Já tedy zahajuji hlasování o předneseném návrhu.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Dámy a pánové, milé kolegyně, vážení kolegové, ještě jednou dobré dopoledne.
Já jsem nechtěla zdržovat druhé čtení, a to by znamenalo vyvolání, kdybych to vrátila garančnímu výboru, tak by to znamenalo hlasování dneska. Já si to odehraji ve třetím čtení, takže stahuji ten svůj návrh.
Stahujete návrh na vrácení? Na zamítnutí necháváte. Je to dohoda všech klubů. Budeme pokračovat v obecné rozpravě tohoto návrhu, tohoto sněmovního tisku... Pan poslanec Rozvoral se hlásí.
Není to pravda.
Vystoupí teď s přednostním právem pan poslanec Marek Benda. Děkuji. Paní poslankyně Marie Pošarová je přítomna. Prosím, máte slovo.
Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, jsme proti novele jako celku. Je nákladný, nesystémový a nemá smysl zřizovat další úřad, když každý rezort má příslušné odbory. Nesmíme také zapomínat na důležité, a to opačné právo - právo nepoužívat digitalizaci, ale normálně chodit na úřady. Mnoho lidí nechce jednat elektronicky, mít datovou schránku, bankovní identitu. Do doby přijetí tohoto usnesení nebyla odborová organizace, natož zaměstnanci nijak informováni, že je tento záměr připravován, natož že je navrženo usnesení vlády. Usnesení stanovilo jako termín zahájení činnosti Digitální agentury 1. ledna 2023, čímž byl vytvořen umělý tlak na rychlé přijetí předpokládaných změn, kterým bylo následně ze strany předkladatelů opakovaně argumentováno. Do pracovních skupin byli přizváni zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří spolu se zaměstnanci dalších zainteresovaných subjektů, státních podniků - Národní agentura pro komunikační a informační technologie nebo Státní pokladna Centrum sdílených služeb, jakož i dalších orgánů, například Ministerstva financí - upozorňovali na rizika spojená se záměrem a postupem jeho realizace. Za dobrý příklad nekompetentnosti lze mimo jiné považovat průběh jednání předkladatelů se zástupci bezpečnostní komunity, kdy žádný ze zástupců předkladatele návrhu zákona nebyl vybaven příslušnou bezpečnostní prověrkou, a to i přesto, že na jednání měly být projednávány utajované informace. Ze strany předkladatelů docházelo k opakovaným změnám zařazení dotčených útvarů i agend, změnám v názvu Digitální agentura.
Děkuji, paní poslankyně. Nikoho nevidím, končím obecnou rozpravu. Výborně. Táži se na závěrečná slova, jestli má zájem pan ministr? Pan zpravodaj? Nyní tedy zahajuji podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v rozpravě musí být vždy odůvodněny. O slovo se přihlásil pan poslanec Petr Letocha, připraví se pan poslanec Ondřej Kolář.
A jenom tady vyjadřuju obavu z toho, že bude v budoucnu vedena řada soudních sporů, které toto budou muset vyřešit. Na scéně se tedy objeví žaloba této pochybné právnické osoby, která bude mít přednost před soudním sporem spotřebitele, a tento spor přeruší. K tomu bude docházet jednoduše tak, že právnická osoba, která vyhraje spor s provozovatelem služby, nemůže usilovat o nahrání fotky, ale jen o zákaz provozování služby, protože tak je ten pozměňovák podle mě nepromyšleně napsán. Provozovatel služby je tedy v případě soudní prohry naprosto nepřiměřeně potrestán zákazem služby, a to nijak časově a místně omezeně, v rozporu se zásadou proporcionality. Místo toho, aby provozovatel služby musel fotku nahrát - tu, která byla předmětem toho sporu - a uhradil škodu, která tím spotřebiteli vznikla, a hlavně aby ostatní spotřebitelé nebyli tímto sporem negativně dotčeni, a mohli službu nahrávání a sdílení fotek i nadále využívat a své fotky sdílet.
Děkuji. Kolegyně, kolegové, dovolte mi stručně vyjádřit postoj mě jako předsedy podvýboru pro kulturu k novele autorského zákona. Nejprve bych rád řekl, že takovou míru lobbingu jsem tady zažil poprvé. Na straně druhé máme lidi, firmy a asociace, kteří chtějí zkrátka vydělávat víc.
Táži se pana ministra na závěrečné slovo? Ani pan zpravodaj nemá zájem, pan ministr také ne. Než se ustálí počet přihlášených, přečtu omluvu. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání kontrolnímu výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Hlasování číslo 128, přihlášeno 95 poslanců a poslankyň, pro 95, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání kontrolnímu výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh ústavně-právnímu výboru jako dalšímu výboru. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání ústavně-právnímu výboru jako dalšímu? Je to prodloužení, ano? Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Tím končím projednávání tohoto návrhu. Než zahájíme další bod, přečtu omluvy. Nyní přistoupíme k projednávání bodu číslo
Děkuji. Já to vezmu velmi stručně a pak se k tomu můžeme vrátit ve druhém a ve třetím čtení. Občan, ten spotřebitel, vyhraje, ta instituce se odvolá, pak už to jde klasicky na soud.
Já se omlouvám, pane poslanče, že vás přerušuji, ale prosím o zklidnění. Kolegové a kolegyně, opakovaně prosím o ztišení. Děkuji.
Tak tolik ve stručnosti, nechci zdržovat.
Prosím, máte slovo.
O nic jiného nejde.
Otevírám nyní obecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Karel Haas.
Já se také pokusím dodržet při pátečním odpoledni stručnost.
Chci zdůraznit - a objevilo se to v několika podnětech, které nám do poslanecké pošty přišly v posledních dnech - že cílem poslaneckého návrhu pana poslance Laciny rozhodně není ztěžovat boj s dezinformacemi anebo omezovat rozvoj těchto služeb informační společnosti do budoucna. Ministerstvo kultury má k pozměňovacímu návrhu pana poslance Laciny souhlasné stanovisko. Další pozměňovací návrh, kterému bych se rád věnoval, je pozměňovací návrh označený jako C, který předložili společně kolegové poslanci Michálek a Heller. Tady je důležité říct jednu podstatnou věc. Mluví se o pojmu "sdělování veřejnosti", který je autonomním pojmem unijního práva, a jeho výklad přísluší pouze soudnímu dvoru EU. To znamená, není to náhodné sousloví, které se použilo pro označení nějaké věci, ale je to prostě jeden z klíčových pilířů této části autorského zákona. Zdůrazňuji, že ustanovení, které je navrhované v tomto pozměňovacím návrhu, je možno vykládat pouze eurokonformně, to znamená v souladu s judikaturou Soudního dvora EU a velmi restriktivně. Znovu zdůrazňuji, velmi restriktivně. V tomto případě by se tady neplatilo za provozování, když to řeknu takto jednoduše, tohoto sdělování veřejnosti. Ve všech ostatních případech se to nemění. Je to návrh, který vyvolává velkou diskusi. My jsme jej na Ministerstvu kultury velmi detailně nejenom diskutovali, ale také vedli debatu s těmi aktéry.